Věra, naše stávající eurokomisařka, byla ve vazbě, nevím, mám pocit, kolem 30 dnů. Kdybych sama neměla ten autentický zážitek, tak bych to možná brala s rezervou. V mém případě to nebylo očištění u soudu. Moje věc nikdy k soudu nešla, protože tam prostě nebyl sebemenší důkaz. To bylo absolutně vycucané z prstu. A když byla obviněna paní Parkanová, tak jsem slyšela pana Kalouska, jak z tohoto místa hřímal, že si to někdo vypije, že bude někdo volán k zodpovědnosti. Já jsem se tohle nikdy nedozvěděla, protože na to v našem právním řádu není institut, který by to zajistil. Takže je to v našich rukách. Vždycky teprve, když se něco stane někomu z nás a je tady debata o imunitě, tak se tady bavíme o tom, jak funguje naše justice." No a tím jsme dneska začali, kolegové. Já jsem vás prosil, ať se nehádáte. "Tato věc se přitom týká desítek dalších lidí. Velmi se třesu, mám morální dilema. A poslední mám paní kolegyni Kailovou, bývalou. Ale mám tady jenom dvě vystoupení, která mě zaujala. Jedno paní poslankyně Marie Benešové, bývalé ministryně spravedlnosti a státní zástupkyně. To je moc hezké. "Dobré odpoledne přeji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Původně jsem nechtěla vystupovat, protože cítím stále se státním zastupitelstvím, neboť jsem tam téměř celý život pracovala. Ale kladu si otázku, kam státní zastupitelství dneska směřuje. Tady z toho usnesení nic takového, žádná konkréta tohoto typu vůbec nevyplývají a čouhá mu účelovost z bot. Takže se mi to rovněž vůbec nelíbí a já to nazývám selektivní justicí a tento výraz už se bohužel bude šířit nejenom tady v Praze, ale slyšela jsem ho už v různých krajích. Vždycky jsem zastávala zásadu 'padni komu padni' a věřím, že zase se dostaneme do fáze, kdy bude padat tak, jak padat má. Nejsem si jistá - vždycky jsem si říkala, kdo má nějakou vinu, ať se zodpovídá, ať té policii řekne k tomu, co ví, a ať se obhájí. Ale toto už je několikátý případ, kdy skutečně účelovost tady je přímo cítit. Za této situace nebudu hlasovat pro vydání paní Kailové, protože si myslím, že se tomu musí udělat přítrž. A jako úplně poslední jsem si nechal na závěr opět kolegu Miroslava Kalouska. Ale je to dáno jenom tím, že kolega Kalousek vystupuje při všech vydáváních nejvíc a ta vystoupení jsou všechna stejná, tak jsem velmi zvědav, co bude říkat dneska. Doufám, že nebude v jiném duchu. Anebo jiná vystoupení kolegů, kteří budou říkat: Ale Sněmovna není soud přece! Ne jak to bylo na tiskovkách ráno. Tato svá stanoviska! I této Sněmovně, předpokládám, že také neúspěšně. A to jsem neudělal a neudělám to proto, že bych pokládal imunitu za historický přežitek nebo privilegium. Já jsem přesvědčen, že to není privilegium. My s ní prostě neumíme nakládat.
Takže prosím volební komisi ke klavíru. Děkuji za pozornost.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka Na 2. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. listopadu 2017 jsme usnesením číslo 33 přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jej do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dne 22. listopadu 2017 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost uvedeného policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a dne následujícího byla předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Sněmovně. Součástí trestního spisu byla od 4. ledna tohoto roku i závěrečná zpráva Úřadu pro boj proti podvodům, OLAF, v anglickém jazyce. Žádost policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. Za zpravodajku výboru byla určena poslankyně Kateřina Valachová a projednávání výbor přerušil za účelem vyžádání si podkladů potřebných pro posouzení věci. Na 6. schůzi výboru dne 9. ledna 2018 výbor vyslechl vyjádření vrchního komisaře kapitána Pavla Nevtípila a dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze dr. Jaroslava Šarocha, kteří zodpověděli otázky položené členy výboru. Oba poslanci ve svých vystoupeních před výborem uvedli, že požádají Poslaneckou sněmovnu o své vydání. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane předsedo. A nyní poprosím zpravodajku výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby se ujala slova.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych Jedná se o opakovanou žádost, která v předchozím funkčním období Sněmovny skončila vyslovením souhlasu s trestním stíháním obou poslanců.
Paní poslankyně Miloslava Vostrá z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů. Dále ještě přišla dodatečně omluva paní poslankyně Jany Levové od 9.00 do 10.00 bez udání důvodu. Poté bychom se případně zabývali dalšími body z bloku prvního čtení, zákony. V tuto chvíli mám jako první písemnou přihlášku pana předsedy volební komise Martina Kolovratníka, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré ráno. Já jsem předjednal se zástupci všech klubů tuto dohodu a prosbu volební komise. Rád bych zařadil teď jako první bod bod číslo 34, kterým je návrh na volbu členů a ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Byl jsem kluby požádán, že předseda této komise by mohl být zvolen příští týden ve středu.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Pane předsedo, já vás poprosím, abyste nás provedl tímto bodem.
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace - Pavel Blažek za ODS, Jaroslav Foldyna za sociální demokracii, Miloslav Janulík za hnutí ANO, Jiří Kobza za SPD, Jan Lipavský za Piráty, Taťána Malá za hnutí ANO a Radek Zlesák za hnutí ANO. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.
V průběhu šetření výboru došlo k rozšíření o seznámení se se zprávou OLAF, slyšení pana magistra Jiřího Komárka. Výbor nenalezl shodu s Policií České republiky ve věci umožnění nahlížení do vyšetřovacího spisu v sídle Sněmovny nebo postoupení kopie spisu k nahlížení. Z důvodu rychlosti svého šetření se poslanci a poslankyně nakonec seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie. Poté co Česká republika obdržela zprávu OLAF ve věci dotace z evropských fondů na farmu Čapí hnízdo a poté co příslušný státní zástupce rozhodl a jejím zařazení do vyšetřovacího spisu, se poslanci a poslankyně měli možnost seznámit se zprávou OLAF v anglickém jazyce, opět formou nahlédnutí do vyšetřovacího spisu u policejního orgánu. Při nahlížení do vyšetřovacího spisu včetně zprávy OLAF byli všichni poslanci policií poučeni o mlčenlivosti. Blíže ke zprávě OLAF. Dozorový státní zástupce ani nejvyšší státní zástupce nedoporučili zveřejnění zprávy OLAF z důvodu možného maření vyšetřování. Ministerstvo financí odmítlo z podstatné části zveřejnit zprávu podle zákona o svobodném přístupu k informacím právě s odkazem na neveřejné trestní přípravné řízení a zařazení zprávy do vyšetřovacího spisu. Vyšetřovatel i státní zástupce byli zproštěni v souladu s příslušnými předpisy svými nadřízenými orgány mlčenlivosti. Na výboru dne 9. ledna 2018 odpověděli na všechny otázky poslanců a poslankyň výboru. Ze slyšení vyplynuly tyto závěry: Vyšetřovatel i státní zástupce označili míru shromážděných zjištění popsanou ve vznesených obviněních, míru důkazů a doložení zavinění v této fázi trestního řízení za obvyklou dle jejich profesní praxe. Vyšetřovatel i státní zástupce upozornili na ranou fázi trestního řízení přípravného neveřejného. Vyšetřovatel i státní zástupce pokládají úkony činěné v trestním řízení za plynulé. Státní zástupce doplnil, že tato plynulost mohla být narušena pouze jednou při zajišťování znaleckých posudků. Vyšetřovatel odhadl pořízení překladu na několik týdnů. Vyšetřovatel se vyjádřil ke spekulacím o jeho důvěryhodnosti v některých sdělovacích prostředcích a odmítl je. Státní zástupce uvedl, že průběžně vykonával v trestním řízení kontrolu i dozorové prověrky, zabýval se také prověřením spekulací dle předchozího bodu. Státní zástupce informoval o fázi svého rozhodování o podaných stížnostech v trestním řízení. Vyšetřovatel i státní zástupce vyloučili, že by na ně byl činěn kdykoliv v průběhu trestního řízení politický tlak. Poslanci Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek požádali o odklad slyšení, na které byli pozváni, s odkazem na to, že policie jim neumožní seznámení se se zprávou OLAF do 9. ledna 2018, to je do dne, na který byla schůze svolána. Výbor o jejich žádosti o odklad slyšení rozhodl na schůzi 9. ledna tak, že jí vyhověl a pozval oba poslance na schůzi 16. ledna od 8 hodin ráno. Vyšetřovatel potvrdil na opakovaný dotaz poslanců výboru, že do 9. ledna 2018 nebyl poslancům, kteří mají být vydáni, umožněn vstup do vyšetřovacího spisu a seznámení se se zprávou OLAF. Ze slyšení poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka vyplynuly tyto závěry: Poslanec Andrej Babiš uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním. Poslanec Andrej Babiš pokládá kauzu za zpolitizovanou. Řeší se podle jeho soudu jenom díky tomu, že je v politice. Zejména odmítl základní hypotézu policie, že by akcie neexistovaly a nebylo je možné převádět. Odmítl organizování či udělování pokynů k trestné činnosti. Upozornil na vyšetřování policie na základě anonymu i to, že podobných případů bez zájmu policie existují desítky. Podle něho také OLAF odlišně zachází s podněty, které dostává. Odmítl útoky vůči své rodině ve sdělovacích prostředcích. Celou věc pokládá za zásah výkonné moci do moci zákonodárné. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Policie podle právního zástupce, ať z nevědomosti, či záměru, předčasně zahájila trestní stíhání, opomněla důkazy, které jsou ve prospěch obviněného. Poslanec Jaroslav Faltýnek uvedl, že požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu se svým trestním stíháním. Odmítl fiktivnost a účelovost převodu akcií a neexistenci akcií. Zdůraznil v případě jejich ceny postup na základě znaleckého posudku. Uvedl také, že zpráva OLAF o něm nehovoří jako o podezřelém. O této nebylo doposud rozhodnuto. Podle právního zástupce je doba šetření stížnosti státním zástupcem obvyklá, a tedy přiměřená. Skutky, kterých se týkají vznesená obvinění obou poslanců, se staly před získáním poslaneckých mandátů poslanců v minulém funkčním období. Tyto skutky nesouvisí s výkonem mandátu poslanců. Procesní imunita chrání poslance při výkonu mandátu především před účelově či mocensky motivovanými zásahy moci výkonné. Smyslem je ochrana svobodného výkonu mandátu v souladu s Ústavou. Nyní se jedná o velmi ranou fázi neveřejného trestního řízení. Tomu odpovídá míra shromážděných zjištění, důkazů i doložení zavinění. Nejde o konstatování viny a trestu. To je věc soudu. Policie České republiky neumožnila seznámení se s vyšetřovacím spisem v prostorách Poslanecké sněmovny. Zpráva OLAF nebyla k dispozici v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Z důvodu rychlosti šetření výboru se poslanci seznámili s vyšetřovacím spisem v sídle policie. Některé poznatky, které výbor získal při slyšení vyšetřovatele a státního zástupce a obou poslanců, nejsou rozhodné pro uplatnění imunity poslanců, avšak legitimně spadají do práva obviněných na obhajobu. To je však věc dalšího trestního řízení, nikoliv výboru.
Je to politika. My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení. Takže tahle kauza je zásadní kauza, která ovlivňovala parlamentní volby, ovlivňuje stávající politickou situaci, a dokonce i prezidentské volby. A proč? To je úplný nesmysl. A podle stejného usnesení policie policie říká, že ty akcie neexistovaly. Měl jsem vlastnit akcie a zároveň policie říká, že neexistovaly. Ale policie má originál smlouvy, originál předávacího protokolu, kopii akcií od notáře a doklad o bezhotovostní platbě kupní ceny. Jaroslav Faltýnek je stíhaný za to, že prodal akcie. To je neuvěřitelné. A dle znaleckého posudku policie to byla cena obvyklá. Ona prodala akcie bratrovi, protože rodina řekla, že nebudou čtyři díly, ale pět dílů. Nebyla na výslechu, prodala akcie bratrovi v době, kdy farma neměla dotaci, ani nežádala o dotaci. Neuvěřitelný nesmysl. Takže ve spise není jediný přímý ani nepřímý důkaz o tom, že bych páchal nějakou trestnou činnost. Tak jsme čekali, že když se dostaneme do spisu, že tam něco bude. To znamená, že můj prvorozený syn se jmenuje Andrej Babiš. Rozumíte tomu? Slouží to veřejnosti. Ne, slouží to veřejnosti. Takže 72 milionů do rozpočtů. Takže ještě jednou. A na druhé straně si vzpomeňte na dotační programy, kde byly rozkradeny desítky miliard. První taková část je: Mohla být společnost IMOBA úřadem OLAF vyšetřována? Podle tzv. principu subsidiarity zakotveného v primárním právu EU mohou evropské instituce konat pouze tehdy, pokud zamýšleného výsledku nemůže být lépe dosaženo na úrovni členského státu. Proč se úřad OLAF nechal - teď dobře poslouchejte - při vyšetřování ovlivňovat třetími osobami? Lukášem Wagenknechtem - Proč úřad OLAF v rámci vyšetřování spolupracoval s osobami, které s vyšetřováním neměly nic společného, snad s výjimkou úmyslu poškodit v českém mediálním prostoru projekt a pana Andreje Babiše? Jak to mohl vědět? Ale hlavně že vystupuje jako expert tady ve veřejném prostoru. Proč si úřad OLAF ex post domýšlí pravidla o definici malého a středního podniku? Relevantním pramenem pro analýzu této věci mohou být pouze a jedině dotační podmínky a dotační smlouva, na jejichž základě byla dotace na projekt přiznána. Úřad OLAF si však tato jasná a zřejmá pravidla svévolně dotvořil, a to za pomocí pozdější judikatury Soudního dvora EU a příručky Evropské komise z let 2014 až 2016, tedy dokumentů, které vznikly až několik let po přiznání dotace. - Ano, vážení. Takže to je k OLAF. Normálně to podepsala. Čapí hnízdo byl samozřejmě anonym. A samozřejmě to je ta sprosťárna, že někteří říkali, že zpráva OLAFu říká, že to byl podvod. A OLAF vůbec nereagoval. A OLAF tuhle kauzu nechal na řešení českými orgány. Žádná korupce nebyla! Pokud si pamatujete, tak já jsem tehdy řekl ano. Ano, moje rodina chtěla podnikat. A proč by nemohla? To je zakázané, nebo v čem je problém? A proč bychom to měli dělat? Takže já si myslím, že pokud jste dobře vnímali, co jsem říkal, tak každý musí potvrdit, že je to nesmysl. A já osobně to považuji za hrubou urážku nejen mé osoby, ale i mé rodiny a mých bývalých spolupracovníků zahrnutých do této trestní kauzy. Je to výsměch. Výsměch nejen vám, vážené poslankyně a poslanci, ale všem občanům této země. Dle policie byly v žádosti o dotaci tyto nepravdivé údaje: údajně nepravdivá délka úvěru. Takže ROP dobře věděl, že Agrofert je strategický partner a že Agrofert ručí za ten úvěr. Potom je tam údajně nepravdivé prohlášení o malém a středním podniku. Nepravdivost prohlášení dovozuje vyšetřovatel právě z výše popsaných tzv. údajně fiktivních převodů akcií. Jelikož fiktivnost obchodních transakcí je zhola vyloučena veškerými k tomu dostupnými důkazy, je tím také vyvráceno tvrzení policie ohledně nepravdivosti prohlášení o malém a středním podniku. A víte proč? Protože ty žádosti o úvěr neřekly, že podváděli s emisemi. A co říká šéf Evropské investiční banky Werner Hoyer? Pan předseda Evropské investiční banky říká: Jsme velmi zklamaní tím, co tvrdí OLAF. A samozřejmě že ta kauza byla zpolitizovaná i v té Evropě. A co říkala ta Ingeborg Grässle, která volá po reformě OLAFu, která mně v Berlíně říkala: Pane Babiš, Česká republika vás potřebuje! Musíte zůstat v politice! Ona si dala čaj, já kafe. Máte sice střet zájmů, ale to nevadí, Česká republika potřebuje. Upozorňuje na nedostatky, amatérství tohoto úřadu.
Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově předsedy výboru poslance Stanislava Grospiče, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše, poslance Jaroslava Faltýnka, po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě doporučuje
Děkuji, že jste zaujala své místo u stolku zpravodajů, kde se mnou budete sledovat všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Andrej Babiš.
Dobrý den všem. Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná právě i díky této kauze jsem toho litoval. Vrátit ji do období první republiky. Tomuto projektu jsem věnoval maximální energii celý čas, nasazení.